Její vrtulníky jsou asi tak dvakrát těžší, a tedy nemohou létat z Českých Budějovic, a údajně nemohou ani přistávat v nemocnici. Budou létat z Bechyně, pravděpodobně přistávat někde jinde a pacienti budou muset být převáženi sanitkami. Chtěl bych se tedy zeptat, jaký je současný stav věci. Jestli stále platí vaše rozhodnutí převést leteckou záchrannou službu pod Armádu České republiky, jestli je šance zařadit jižní Čechy mezi ty kraje, kde by leteckou záchrannou službu provozoval provozovatel s vhodnými vrtulníky, jestli jste schopni vybavit armádu, pravděpodobně v součinnosti s Ministerstvem obrany, vhodnými vrtulníky tak, aby mohly operovat z letiště v Českých Budějovicích a přistávat na heliportu v nemocnici v Českých Budějovicích.
Dovoluji si tedy stejnou interpelaci přednést i vám. Proto vám kladu otázku, proč vláda a Ministerstvo školství nezajistí větší počet míst na lékařských fakultách. Není důvodem nízkého počtu přijatých studentů vysoký počet zahraničních studentů, kteří studují za úhradu, na úkor počtu míst vyčleněných pro české studenty? Není v tomto případě řešením větší finanční pomoc fakultám ze strany ministerstva, aby nebyly závislé na příjmech od studentů-samoplátců ze zahraničí? Můžete mi prosím zjistit, kolik míst na lékařských fakultách se otevírá a kolik z toho je zablokováno pro zahraniční studenty, kteří většinou řady našich lékařů neposílí? Děkuji za vaši případnou odpověď.
My se dostáváme k 36. interpelaci.
Je pravdou, že množství prostředků na platy těchto pracovníků se snižuje? Jaký je předpoklad pro příští rok? Ráda bych podotkla, že v rámci veřejně prospěšných prací se v obcích a městech skutečně vykoná mnoho veřejně prospěšného. Vážená paní ministryně, jak to s veřejně prospěšnými pracemi bude? Vážená paní ministryně, už je to nějaký pátek, kdy jsem vás interpelovala ve věci financování sociálních služeb. V návaznosti jsem pak interpelovala i ministra financí Babiše. O něco takového jsem se s inspirací v Karlovarském kraji pokusila ve středních Čechách a zdá se, že je to na dobré cestě.
A tím konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání písemných interpelací.
Prosím, pane ministře, vaše odpověď.
To je soukromá firma a je to záležitost toho, jak se chová na trhu a jak plní své povinnosti.
Prosím, pane poslanče, vaše interpelace.
Vážený pane ministře, v Ústeckém kraji se v těchto dnech povídá krátký a hořce výstižný vtip, jestli jste ho slyšel. Na stole nám teď leží problém nesrovnatelně větší a to je most u Prackovic, který se každým dnem propadá. Dálnice se má otevřít 16. prosince. Všichni tam do úmoru makají na tom, aby se tento termín stihl. A já se ptám: Stihne se to?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
Na dálnici D8 Ředitelství silnic a dálnic monitoruje velmi pečlivě celé území, které je samozřejmě územím, které není úplně stabilní. To jsme od začátku věděli. Věděli to všichni. Já jsem ty dohady chtěl zastavit. My jsme se rozhodli, že uděláme další kroky. Chtěl jsem hlavně říct, že v tomto a v každém případě je pro nás nejdůležitější bezpečnost silničního provozu.
Jenom jeden krátký dotaz. Poslední zprávy jsou, že je vadnost pilířů.
Děkuji.
Není to otázka špatného založení, je to otázka dalších kroků. Debaty o tom, že to mělo být nějaké hluboké a že to mělo být jinak, jsou sice hezké. To mě nepřekvapuje. Myslím si, že je to v rámci toho, co se tam děje. Na málo stavbách se shodnou projektanti, stavebníci i geologové. Na této stavbě se shodli všichni. Ale já jsem přesvědčený, že tady se nám opravdu povedlo, že všichni mluví stejným jazykem.
Nyní tedy pan poslanec Kaňkovský. Připraví se pan poslanec Kostřica.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zároveň, a to je třeba zdůraznit, jde také o témata, která jsou velmi živě diskutována mezi rodiči dětí. Parlament České republiky potvrdil svým legislativním postupem, že v očkování vidí důležitou součást ochrany zdraví, zároveň ale nezanedbatelná část zákonodárců dala najevo, že vnímá hlasy veřejnosti po změnách, které by si systém očkování v naší zemi zasloužil, a já patřím mezi ně. Výrazem toho, že případné změny potřebují zodpovědnou odbornou diskusi a teprve potom politické rozhodnutí, byl právě vznik zmíněné komise. Uplynulo více než 15 měsíců od jejího ustanovení a já se vás, pane ministře, ptám, jaké jsou výsledky činnosti k dnešnímu dni.
Došlo tu k jistému nedorozumění. To je ovšem to jediné, co s ním máme společného. Otázka přestupků, a tedy i úprava existence registru přestupků, zvážení potřebnosti toho registru je věcí Ministerstva vnitra. My jsme prostě dostali tento úkol, ten jsme splnili. Jsem rád, že to funguje, a máme s tím spoustu práce. Ale i kdybych chtěl, nemám žádnou pravomoc k tomu jakkoliv tu úpravu měnit.
Děkuji panu ministrovi. Svou odpovědí vyčerpal interpelujícího i téma.
Obdobné ujištění dal zahraničnímu výboru váš náměstek Petr Jäger. Mezi tímto pozměňovacím návrhem a vašimi vyjádřeními je zjevný rozpor a já bych ráda měla ve věci zcela jasno. Vážený pane ministře, můžete mně i celou Sněmovnu ještě jednou výslovně ujistit, že Lanzarotská úmluva nevyžaduje žádné další změny českých zákonů a že uvedený pozměňovací návrh jde nad rámec jejich požadavků? Mimochodem nestačilo by, aby lékaři měli pouze možnost, ale nikoliv povinnost oznamovat trestné činy na dětech? Jsem připravena předložit návrh novely zákona o zdravotních službách, který by toto umožnil. Ale nutit lékaře oznamovat pouhé podezření a neoznámení dokonce kriminalizovat považuji za silně přehnané. Tento návrh, o kterém jsem hovořila, mám k dispozici.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, mohl bych odpovědět jediným slovem: ano. Skutečně jsme přesvědčeni o tom, že úmluva nevyžaduje, aby došlo k zavedení této povinnosti, či dokonce ke kriminalizaci jejího nesplnění, a z tohoto důvodu také ten pozměňovací návrh nikterak nepodporujeme.
Děkuji.
Mám doplňující otázku. Uvedl jste tehdy, že prodléváme s ratifikací, tak je velice důležité z hlediska naší mezinárodní image, abychom co nejdříve konečně tuto smlouvu ratifikovali. K tomu dvě otázky. Za prvé: Proč Úmluva do dnešního dne nebyla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv? A za druhé: Má Ministerstvo spravedlnosti nějaké poznatky, zda se tuto velmi důležitou úmluvu v dohledné době konečně chystají ratifikovat i Norsko a Velká Británie, respektive znáte důvody, proč tak Norsko a Velká Británie dosud neučinily?
Nejprve poznamenám, že ratifikační listina byla uložena u depozitáře 2. 5. 2016, to znamená, na té mezinárodní scéně již je známo a zřejmé, že jsme úmluvu ratifikovali. Přiznám se, že v tuto chvíli nevím, proč dosud nebyla publikována ve Sbírce. Zjistím to a dodatečně vás budu informovat. Zase zjistím, zda o tom něco neví Ministerstvo, a s nadhledem a morálním kreditem země, která již ratifikovala tuto úmluvu, zajisté budeme tlačit i na tyto země.
Děkuji panu ministrovi. On je takový stručný a efektivní.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci rozdělování potravinových a hygienických balíčků. Je chvályhodné, že MPSV pamatuje na chudé a jejich obtížnou situaci alespoň částečně řeší formou potravinových a hygienických balíčků. Balíčky zpeněžují. Vyberou obsah, který se jim líbí, a zbytek vyhodí. Odkládají řešení tíživé situace na pozdější dobu a spoléhají, že tato pomoc bude trvalá. A rozhodnutí, komu se tato pomoc poskytne, je pouze na daném pracovníkovi. Ve většině případů je tato pomoc demotivující, klientovi zbude víc peněz na alkohol, hazard a cigarety. Vážená paní ministryně, ráda bych vám položila tyto otázky. Za druhé: Jak probíhá kontrolní činnost ze strany MPSV k rozdělování potravin a kolik pracovníků ji provádí? A za třetí: Na jak dlouhé období je tato potravinová pomoc naplánována?
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, já musím říci, že se vlastně poprvé setkáváme s informací, že by snad tato pomoc měla být nějak zneužita. A je také dobré si říct, že ty balíčky jsou trošku jiné, jestli jsou určeny třeba opravdu lidem bez domova, anebo třeba právě maminkám samoživitelkám.
Děkuji za slovo. Zde Ministerstvo školství vychází z toho, že uhradí základ pedagogické práce od průměrné naplněnosti 17 žáků na třídu. Ministerstvo školství sice uvádí, že není proti, ale že to je politická otázka. Přinese to zvýšení nákladů, ale při zřejmé neochotě změnit vyhlášku nemá ministerstvo jistotu, že žáci ze zrušených škol budou mít kam nastoupit.
Pane poslanče, váš čas.
Čili je velmi velký počet škol, které by mohly být zrušeny.
Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Rais, připraví se paní poslankyně Kovářová.
Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci chyby ve vysokoškolském zákonu, jejíž neřešení může mít dopad na tisíce studentů a studentek vysokých škol v řádu dvou až tří let. Jedná se o špatně formulované přechodné ustanovení zákona v rámci jeho poslední novely účinné od 1. 9. tohoto roku, novely, která se dotvářela na Ministerstvu školství právě pod vaším vedením. Jenže to má háček. Takto prodloužené akreditace nebude možné dále prodloužit ani na dostudování studentů, neboť se jedná o akreditace studijních oborů, které byly novelou zákona jako celek zrušeny nebo zanikly. Tisíce studentů tak nemusí být schopny svá studia dokončit, případně se nevyhnou přestupům do jiných studijních programů než do těch, kde začaly studovat. Žádám vás proto o podrobnou informaci, jak bude Ministerstvo školství v této věci dále postupovat.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové, panu poslanci bude odpovězeno písemně.
Ze strany Kanceláře prezidenta republiky jde jen o zamlžování skutečného stavu věci. Ale uznávám, že může jít jen o můj dojem, byť vytvořený na základě četby řady textů, a proto bych se zeptala přímo vás, pane ministře. Můžete nám sdělit, k jakému výsledku jste na základě žádosti prezidenta Zemana dospěl?
Děkuji paní poslankyni.
Takže dejte mi čas.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji, pane místopředsedo. Už tak pozdě vypisovaný tendr na zajištění letecké záchranné služby byl napaden ministrem financí s tím, že on ví nejlépe, jak se má tato služba provozovat, a že je drahá. Po měsících dohadů nakonec došlo ke kompromisu - ještě pozdějšímu vypsání výběrového řízení, snížení počtu stanovišť provozovaných soukromníky, zkrácení období do dalšího tendru, změny systému a rozšíření oblasti spravované armádou a policií, čímž dojde k prodražení systému. Pane ministře, vysvětlete mi prosím, jaké výhody jsou toho, co jste společně napáchali. Nějak mi to stále nevychází, ať počítám, jak počítám. Armáda s policií budou zajišťovat zcela zbytečně, protože to už k výcviku nepotřebují, stanoviště v jižních Čechách a na jižní Moravě. Armáda provozuje leteckou záchranku mnohem dráže než soukromé subjekty, jak prokázalo i vyšetřování policie a analýzy Ministerstva obrany, už jenom proto, že provozuje vrtulníky vyšší váhové kategorie. Nakonec budou vojáci létat z Bechyně a heliport zůstane opuštěn. Myslím, že je to dobrý námět pro NKÚ, aby se na to podíval, jak stát svým nekoncepčním postupem zmařil 60milionovou investici kraje. On vás, svého stranického kolegu, o tomto svém stanovisku neinformoval? Prosím, vysvětlete mně i mým kolegům, co je na dohodnutém kompromisu efektivní. Můžete mi prosím také sdělit, jaké dopady bude mít v příštích čtyřech letech rozhodnutí rozšířit vojenskou záchrannou službu do dalšího kraje na schopnosti vrtulníkového letectva?
Já velmi děkuji paní poslankyni. Pokud absolvovala kurz rychločtení, skvělé.
Rodiče stále čekali a hledali vhodné dítě. Vhodné dítě si našli sami, bohužel nikdy jim nebylo umožněno, aby si dítě, které si našli, do pěstounské péče vzali. Myslím, že jsem nepožadoval nic zásadního, co by mně nemohlo být odpovězeno, a jedná se o konkrétní věc. Takže já jsem, a myslím si, že celkem oprávněně, nedostal odpověď na ten jeden konkrétní případ. Dnes je víc než polovina října, konečně jsem se dočkal té možnosti, že s touto interpelací mohu přijít sem před vás a ten jeden konkrétní případ řešit. Paní ministryně, jste velmi slabá pro výkon své funkce, protože ani tuto věc nedokážete napravit. Dokážete o ní pouze krásně mluvit. Budu žádat odmítnutí této interpelace, protože mně jste na mnou položené otázky vůbec neodpověděla a pouze jste konstatovala suché, suché paragrafy zákona. Děkuji. Takže až budu moct něco navrhnout, budu žádat odmítnutí vaší odpovědi.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Paní ministryně se hlásí do rozpravy.
Já děkuji za slovo. Ale u těch kauz, které se týkají dětí, je velice přísná mlčenlivost a já ji považuji za správnou, protože my jsme tady od toho, abychom ty rodiny chránily a ne při vší úctě tady před fórem mnoha lidí rozebírali nějaké detaily. To prostě nejde, ani se to nesmí, to bych porušila zákon. A vlastně pan poslanec, jakýkoli, to je jedno, je třetí osoba, která je mimo tu rodinu, a já opravdu s ním, i kdybych chtěla, nesmím ty detaily probírat. Každá taková věc se posuzuje velmi individuálně a velmi přísně. No, já si to také myslím. Ale na téměř každém výboru pro sociální politiku čelíme především ze strany poslankyň za KSČM neustálému napadání, kde posloucháme, jak je pěstounská péče špatná, jak je známo hodně kauz, které jsou problematické, a jak ty naše ústavy jsou super. Já jsem tedy pro ten opak. Ale znovu opakuji, každé nové dítě, které jde do té rodiny, se posuzuje individuálně, pracuje se i s těmi dětmi, které už v té rodině jsou, a my vlastně hodně dáváme pozor na to, aby ta rodina nebyla přetížená. Ministerstvo jako takové nezprostředkovává, to abychom si ujasnili.
Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Vítám vás na odpoledním jednání Poslanecké sněmovny. Na začátek dovolte, abych přečetl omluvy, které ke mně dorazily. Připraví se poslankyně Pavla Golasowská.
Zvolila jsem jej právě proto, že běžné meze velmi výrazně překračuje také to, co se v poslední době děje na Pražském hradě. Položil někdo mluvčímu prezidenta nebo kancléři Mynářovi jednoduchou otázku: Proč jste nepočítali s určitou časovou rezervou? Handrkování s řízením letového provozu o pět minut je prostě nedůstojné. Kvůli setkání ministra kultury s dalajlámou veřejně hovoří o ministrově odvolání, o tom, že by neměl být členem vlády. Dalo by se pokračovat, ale myslím, že to není třeba, tím spíš, že tu dnes nejste, bohužel, z pochopitelných důvodů. Výstřelky mluvčího a organizační neschopnost lidí kolem prezidenta Zemana Českou republiku nejen navenek, ale i uvnitř, poškozují.
Já vám také děkuji. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Přeji krásné odpoledne, kolegyně, kolegové. Budu interpelovat pana premiéra ve věci dovozu čínské oceli. Proto se, pane premiére, ptám vás. Hrozba dovozu oceli z Číny ohrožuje pracovní trh v celé Evropě. Dovoz dumpingového čínského zboží by tak ohrozil české a potažmo i evropské ocelářství a následně by je mohl úplně zlikvidovat. Vážený pane premiére, proto mám na vás tyto dotazy: Jak aktivně se zapojuje Česká republika do rozhodování o udělení statusu tržní ekonomiky Číně a jaké konkrétní kroky podniká? Co brání tomu, aby pro Čínu platila stejná pravidla trhu jako pro nás, včetně ekologických aspektů? V případě, že bude zlikvidován ocelářský průmysl, jste připraveni na obrovskou nezaměstnanost, která v Moravskoslezském kraji, který průmysl živí, vznikne?
Já vám děkuji, paní poslankyně, za vaši interpelaci. Nyní vystoupí paní poslankyně Chalánková a připraví se pan poslanec Okamura.
Nicméně z odpovědi paní ministryně ze dne 1. července je zřejmé, že se k návrhu nehlásí a domnívá se, že gestorem by mělo být Ministerstvo spravedlnosti. Vážený pane předsedo vlády, budete se tedy tímto návrhem prezidenta republiky zabývat, nebo jste jej uložili k ledu a doufáte, že se na něj už nikdo nikdy nebude ptát? A pokud jde o mrtvý dokument, může jej vláda zveřejnit?
Já vám děkuji.
Vážený pane premiére, prezident republiky označil povolební čachry s hejtmanskými posty jako zradu na voličích. Vaše vláda však náš návrh zamítla. Poté co tento princip přijalo také Slovensko, je Česká republika poslední země v regionu, která nemá přímou volbu a odvolatelnost starostů a hejtmanů, tedy tam, kde mají nějaké hejtmany nebo župany.
Generaci, která tady bude platit důchody, bude platit daně. To znamená, že pro lidi, kteří nepracují, to nedává smysl.
Prosím, paní poslankyně, položte doplňující otázku. Jestli je položena otázka, děkuji za ní a nyní promluví paní ministryně.
Jedná se o záměr Ministerstva dopravy založit státní půjčovny vlaků pro trh veřejné osobní železniční dopravy. Záměr vašeho ministerstva vyvolal nejen zájem sdělovacích prostředků, ale především nesouhlas a velké množství připomínek ze strany odborné veřejnosti včetně železničních odborů a Asociace krajů i dalších institucí. Proto mi dovolte položit tři otázky. Připravuje vaše ministerstvo projekt vlakopůjčoven? Druhá otázka: Je vytvořen ministerstvem nějaký harmonogram, postup, včetně přípravy legislativy k realizaci tohoto projektu? A třetí otázka: Existuje stanovisko Ministerstva dopravy k vlakopůjčovnám? Pokud ano, mohu jej od vás obdržet písemně?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
Česká strana již při projednávání dokumentace OPD Evropské komisi garantovala, že z dotace pořízený vozidlový park bude po celou dobu své ekonomické životnosti provozován v rámci smluv o veřejných službách. Ministerstvo dopravy pro oblast jím objednávané nadregionální dopravy rozpracovává variantu, že vozidla budou pořízena přímo objednatelem. Tento postup je v souladu s programem schváleným vládou, kde byli jako příjemci schváleni objednatelé a dopravci. Co se týče krajských projektů, není pravdou, že by dotace z OPD byly podmíněny požadavkem na využití státem vlastněných vozidel. Objednatel získaná vozidla na základě nájemní smlouvy poskytne dopravcům zajišťujícím veřejné služby.